A není pravda, že veřejnost šla k volbám a věděla to. Tak znovu opakuji, jsou jenom dvě možnosti. Anebo váš pan předseda lže, jako když tiskne, je to přesně naopak, vaše síla a závislost je právě v tom, že děláte veřejné zakázky. No ale pak je to něco, co se ve slušné společnosti nedělá, a holt je potřeba upravit to zákonem. Teď je tady cosi, co jsme my, sociální demokraté, řekli, jenom když to bude právně nesporné a když předkladatel neřekne, že je to v rozporu s evropským právem. Pak jste se dohodl s paní ministryní, že to musí být v rozporu s evropským právem, a vlk se nažere a koza zůstane celá. Byť my disponujeme analýzami, KDU-ČSL disponuje analýzami, řada dalších nezávislých odborníků disponuje analýzami, že to v žádném rozporu s evropským právem není...
Prosím kolegu Blažka a kolegu Faltýnka, aby svůj hovor přenesli do předsálí. Děkuji.
Takže jste se dohodli, že je to v rozporu s evropským právem, i když to samozřejmě v rozporu s evropským právem není. A budeme to řešit zas až někdy příště v zákoně o konfliktu zájmů, o kterém povedeme seriózní diskusi, a vyřešíme to tak, jak my dnes všichni víme, že to vyřešíte. Vyřešíte to tak, aby se na vás Babiš nezlobil, protože prostě o nic jiného tady od začátku nejde. A pak se divíte, že použiji to mírně expresivní slovo, že ne - omlouvám se tedy panu poslanci Foldynovi - strana jako instituce to udělat nemůže, ale vy jste podělaní až za ušima, kolegyně a kolegové.
Ale prosím, položme si jednu otázku: Patří to do zákona o zadávání veřejných zakázek? Z mého pohledu a pohledu předkladatele se domníváme, že pokud by se něco mělo řešit, tak je to zákon o střetu zájmů. My jsme opravdu velice intenzivně pracovali na tomto zákoně. Já jsem přišla na ministerstvo, kde tam byla rozjetá novela. Mně to vzalo čas na přípravě nového zákona. Nicméně měli jsme všichni prostor se o něm bavit, protože jste byli součástí mé skupiny. Chtěla bych také říci, že ten zákon sníží byrokracii. Bude jeden například protokol pouze po vyhlášení vítězného uchazeče. Ne při každé hodnoticí komisi budeme dělat protokoly. To je to, na co veřejní zadavatelé čekají, ale i uchazeči. Například se bude moci dodatečně dodávat určité formální dokumenty. Nebude se za to vylučovat nabídka okamžité poté, když bude probíhat formální kontrola. Zároveň ten zákon zavádí nová partnerství, například inovativní partnerství. Přináší nám tam nové podmínky k tomu, abychom zlepšili zadávání v oblasti například výzkumu a vývoje.
Stanovisko nesouhlasné.
Můžete pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžete pokračovat.
Ten se týká kontroly poddodavatelů. Rovněž se týká kontroly poddodavatelů.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Tento návrh byl zamítnut. Paní ministryně? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 156, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 32, proti 123, návrh byl zamítnut.
Jsem do značné míry připraven akceptovat výhradu pana poslance Foldyny. Dokonce i formulovat omluvu v tom smyslu, že opravdu jsem to špatně formuloval, že se nemohla podělat sociální demokracie. Ale bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Dámy a pánové, odpovídáme přece na velmi jednoduchou otázku. Pokládáme to za správné, nebo ne? Nikdy jsme na to nepotřebovali zákon, protože veřejné mínění i předsedové všech předcházejících vlád to prostě za správné nepokládali a nic takového tady nikdy připuštěno nebylo. Jsme v situaci dva a půl roku, kdy v rozporu se svými deklaracemi, že on nedělá veřejné zakázky... V této situaci jsme a každé pravidlo je nejenom pravidlo, podle kterého se musíme řídit, ale jistý signál, který Sněmovna posílá do společnosti a říká: toto pokládáme za správné a toto za správné nepokládáme. Vy říkáte: Ne, má to nedostatky. My takový signál poslat nechceme, my to dva a půl roku pokládáme za správné a za správné to budeme pokládat i dál, protože nic takového nepodpoříme.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Tento pozměňovací návrh má dvě roviny. Právní, ale především také politickou. Co se týká právní roviny, nechali jsme si udělat právní analýzy a ty nepotvrdily obavy předkladatele, že je tento návrh v rozporu s evropskou legislativou. Jak jsem řekl, zásadní je ovšem pro nás rovina politická. Jak jistě víte občané velice citlivě vnímají jakékoliv podezření, že by vládní činitelé mohli mít jakékoliv finanční či ekonomické výhody ze své funkce. Toto podezření samozřejmě nastává vždy, kdy člen vlády vlastní nějakou firmu. Poprvé se tento problém vytvořil u Aleše Hřebíčka. První firmu prodal, druhý převedl na bratra. Přesto celou dobu svého působení museli čelit podezření, že své bývalé firmy protežují ve veřejných soutěžích. Myslím, že je povinností zákonodárce problémům preventivně předcházet. Takovou prevencí je, pokud se firmy, v nichž má podíl člen vlády, nebudou vůbec moci ucházet o veřejnou zakázku. Srovnal bych to se situací, kdy mají členové statutárních orgánů firem zakázáno obchodovat s akciemi. Nebo bych to srovnal se zákazem anonymních akcí, které umožňují skryté vlastnictví, a tím opět zneužívání informací. Výtky, že lze zákon obejít, vůbec neberu vážně. Protože pokud bychom měli podezírat členy vlády České republiky, že budou obcházet zákon, tak můžeme rovnou zrušit volby. Tím nemyslím jednoho konkrétního ministra, ale každého ministra. Pro mě tento zákon zkrátka, anebo pro náš celý klub, abych mluvil za klub, pro klub není tento zákon žádný lex Babiš. Na závěr bych chtěl jasně deklarovat, že poslanci KDU-ČSL pozměňovací návrh kolegy Plíška podpoří.
Děkuji panu předsedovi Miholovi.
Děkuji. Chci jenom připomenout, a to je také jedna z věcí, která je důležitá: Tohle je nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Pracovali jsme na něm dva roky. Čekali jsme na něj dva roky a je potřeba to udělat. Jako byla EIA, jako byly další desítky záležitostí, tak je tady také zákon o zadávání zakázek. Jsem pro to, abychom dnes měli nový zákon o zadávání veřejných zakázek. První poznámka. Druhá poznámka. My, kteří sedíme tady v Poslanecké sněmovně, to víme. Ale bohužel to nevědí občané. A velmi často novináři to spojovali všechno do jednoho. Mohu jasně říci, a teď to říkám za celou sociální demokracii, my jsme vždycky pečlivě rozlišovali tyto dva návrhy. My jsme přesvědčeni o tom a opět říkám, česká sociální demokracie, že zákon o střetu zájmů a střet zájmů spolu souvisí. Řešme to důsledně a řešme to právně korektně. To, že něco přijmeme, bude to jenom plané politické gesto. Pak to stejně nebude fungovat a ve finále nám to navrhne Evropská komise, abychom to stejně zrušili. Tuhle cestu já odmítám.
Kdo je proti návrhu?
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji za slovo.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
"Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením". Týká se pouze změny názvu paragrafu.
Kdo je proti návrhu? Kdo je proti návrhu?
Stanovisko souhlasné.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Musím posunout přestávku, protože nejsme schopni upravit proceduru dřív. Předpokládám, že každý z poslaneckých klubů má návrh hlasovací procedury. Pouze za předpokladu, že nevznesete někdo námitku s tím, že doručené materiály jsou dostačující k tomu, abychom mohli o proceduře hlasovat, tak v tom případě budeme pokračovat bez toho, že bychom četli celou proceduru. Není tomu tak.
A dále zde na plénu byly ještě načteny dva legislativně technické návrhy, změny. Tak aby bylo jasno, o čem všem hlasujeme v hlasování o legislativně technických návrzích, změnách.
Děkuji. A poté následuje postup tak, jak vám byl rozdán. Kdo je proti tomuto návrhu?
Musím si tady uspořádat papíry, je jich skutečně hodně. Jako první jsme schválili proceduru hlasování. Stanovisko doporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Stanovisko garančního výboru?
Stanovisko garančního výboru doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 171, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Je to bod, který se týká změny závazků a zejména definování toho, co se za podstatnou změnu závazku nepovažuje. Nyní musíme hlasovat -
Eviduji zde přihlášku. Námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování.
Ano.
Omlouvám se, kolegyně, kolegové, než budeme pokračovat dál, musím počkat, zda nebude vznesena námitka.
Omlouvám se, zpochybňuji hlasování.
Každopádně musí být uveden důvod, na základě čeho je hlasování zpochybněno. Hlásí se příliš mnoho přednostních práv. Upozorňuji, že není otevřena rozprava. Nyní mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem.
Chtěl jsem požádat, dámy a pánové, o toleranci. Bývaly tady časy, kdy když člověk chtěl zpochybnit hlasování, musel říct důvodné stanovisko a důvodný důvod. Nicméně časy se pohnuly. Já si myslím, že skutečnost, že je někdo členem ANO, je dostatečným důvodem.
Nyní tedy požádám pana předsedu Kováčika s přednostním právem.
Prosím ještě jednou, snad dostanu další šanci. Stalo se mi to opravdu poprvé a není to, prosím, kolegové z opozice, schválně. Hlasoval jsem ano, na sjetině, na záznamu mám uveden křížek. Mačkal jsem tlačítko, ale na sjetině opravdu mám uveden křížek, proto zpochybňuji toto hlasování. A věřte mi, stalo se mi to opravdu poprvé a ne schválně.
Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury.
Děkuji za slovo. Chtěl bych poprosit, aby z toho společného hlasování o bodech
Děkuji. Tak, pan zpravodaj. Takže je tady žádost poslaneckého klubu Úsvitu na 10 minut přestávky.. .
Ne, ne, ne. Děkuji moc za slovo.
Takže děkuji za opravu.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 112, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro žádný. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A52, který se týká obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky.
Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.
Další návrh. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 116, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 167, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 117, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 167, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Aha, takže tady se omlouvám za chybu. Ještě zpět k vedlejšímu kroku. Omlouvám se za tuto chybu. Poprosím, jestli se můžeme vrátit ještě dokončit tu proceduru. Návrh, aby za podnět se vybíral správní poplatek 10 tisíc korun.
Kdo je proti tomu návrhu? Tím jsme ukončili hlasování u bodu číslo 17 a nyní vás tedy požádám, abyste doplnil to hlasování tak, jak bylo řečeno z legislativy.
Stanovisko je nedoporučující.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Mně to přijde neuvěřitelně licoměrné a zvláště v této situaci. Pan Babiš v rozhovoru pro Financial Times řekl, že je v podstatě majitelem strany, tak chápu, že vystupují, jak vystupují. Ale obrátil bych se na poslance sociální demokracie. Nemůžete přece po živnostnících a podnikatelích chtít, aby vám ukazovali každou korunu, a pak si rozdělovat vybrané peníze po milionech. Já si prostě myslím, že veřejné zakázky - v nich by měly uspět ty nejlepší, ty nejkvalitnější, a ne ty nejmocnější.